Takže Poslanecká sněmovna, usnesení výboru pro obranu, to bude jenom pro zápis. Ale jinak je to: Poslanecká sněmovna i nadále odmítá, aby orgány Evropské unie disproporčně zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky."
Zahájil jsem hlasování.
Druhá věc. Abych se vrátil ke své původní kvalifikaci jako geolog. Tak olovo je v přírodě přítomno, a v některých oblastech dokonce velmi hojně, ve formě minerálu galenit - sirník olova. Je to součástí prostředí, ve kterém žijeme. Co se týče střel, tak nacházíme na starých bojištích olověné střely, které jsou staré 250 let a více. A ty střely tam pořád ještě jsou. Nerozpustily se, nevstřebaly se. Jenom jak říkal kolega Koten, zakrustovaly se a zůstaly, tak jak to má být. Takže se to týká všech klubů vojenské historie, všech historických klubů, šermířských klubů, střeleckých klubů. A můžeme říct, že protože se jedná o zbraně, které nepodléhají registraci podle naší legislativy, tak můžeme říct, že se jedná minimálně o několik desítek tisíc střelců. Širší, než si kdokoliv může představit. A to si také nejsem jistý , že by fungovalo. Neumím si to představit.
Tak děkuji. Další v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Fialová.
Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Přitom již od roku 2010 platí směrnice o regulaci olova ve střelivu v mokřadech. Jedná se o další systémové omezení legálních držitelů zbraní, myslivců, sportovních a zájmových střelců a rybářů. Hnutí SPD odmítá, aby se orgány EU zasahovaly do funkčního systému výroby, kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla podniknout všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád, a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky.
Prosím, máte slovo.
Tomu rozumím. Rybářské organizace z celé Evropy hlasitě protestují, na internetu se objevila celá řada textů z řad rybářských zástupců. Samozřejmě náš Český rybářský svaz. Já se obávám jedné věci. Samozřejmě to dopadne, všichni víme jak. Nakonec budou rybáři chytat se zátěží z betonu. Budou se vymýšlet různé náhražky. To už dneska se o tom mluví. Ale co bude dál? Já se ptám, co bude dál? Děkuji za pozornost.
Vracíme se zpět do obecné rozpravy. Paní poslankyně Eva Fialová, připraví se pan poslanec Pavel Bělobrádek. Děkuji vám. Máme tady tři faktické poznámky.
Respektive tři. Jedno - vrátit se naší ke sněmovní verzi. Což těm, kteří mají pocit, že na tom kole je to problém, tak bych jim doporučil, aby volili aspoň sněmovní verzi, ať ze sebe neděláme opravdu měniče kabátů a názorů, protože už jsme to jednou takhle schválili.
Děkuji za slovo. Nebo má nějaké jiné lékařské problémy. Prostě dobře to není. Stejně tak jako u těch vodáků, kde to považuji také za absolutní nesmysl. A zároveň bych se zeptal těch, co to prosazují, jak je to u těch kánoí vlastně bráno, kdo to kánoi řídí? Protože to asi musí být ten, kdo je zodpovědný za řízení té kánoe. Jestli je to ten zadák, nebo ten háček. Jestli se potom tedy ti policisté dohadují s těmi, jichž se to týká, jestli opravdu řídili, nebo nikoliv. Prostě dostali bychom se do neuvěřitelných paradoxů. Myslím, že Česká republika má jiné problémy, než jsou právě tyto.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Děkuji, vážený pane předsedající. A dvě desetiny jsou dány tím, aby byla jistota, že je ovlivnění. A týká se to pouze dechové zkoušky. Toto, co jste uváděl, se týká pouze dechové zkoušky.
Já bych jen odpověděl na dotaz pana poslance Bendla. Ten, kdo vede plavidlo, tedy je zodpovědný za celou loď a posádku, je vždy v kánoi ten vzadu.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, předmětem novely tohoto zákona je de facto tolerance alkoholu ve výši půl promile, tedy odhadem asi dvě desetistupňová piva. My jako klub Starostů a nezávislých podpoříme senátní verzi, tedy tu verzi, která se týká i cyklistů. Tvrdíme totiž, že dnes mnoho lidí na cyklovýletech, které trvají třeba celý den, si prostě jedno či dvě piva k obědu dají a upřímně je jim jedno, že postupují proti zákonu. Pojďme tedy povolit rozumnou míru tolerance alkoholu v krvi, protože půl promile, to není žádné opíjení. Ale pokud někdo tuto hranici poruší, pak ho tvrději postihneme. To je první důvod, proč tento návrh senátní či poslanecký podpoříme. Takže ještě jednou prosím o podporu.
Nyní přečtu omluvu. Dobře. Je to faktická, nebo obecná? Obecná.
Tak musím říct, všechny své čtyři děti jsem učil jezdit na kánoi. Mnohokrát jsem loď řídil zepředu. Když posadíte dozadu čtyřleté dítě, nic vám neuřídí a musíte řídit loď zepředu. Takže ani to není tak úplně triviální.
Princip subsidiarity říká, že pokud něco můžeme vyřešit níže, tak to neřešme výše.

A v jednom případě říkáme "udělejme z toho 0,4", a v jiných případech se nás to netýká, protože oni nejsou těmi volenými představiteli? Samozřejmě že jsou volenými představiteli ve smyslu toho, že je volí volení představitelé, v jednom případě rada města nebo rada kraje a v jednom případě je to třeba zastupitelstvo kraje nebo zastupitelstvo města. A ten veřejný zájem aplikujme tam, kde to skutečně tak má fungovat, protože jinak je to u starosty Božího daru a jinak je to u primátora Brna. A může to být jinak. A nechme to proboha na těch zastupitelích! Nechme to proboha na nich! Je to řešitelné z pozice rozhodnutí toho člověka a z pozice toho zastupitelstva. Řešíme věc, která má řešení. Teď druhá věc - ta nelogičnost. Co vadí primárně, prosím vás? Já si myslím, že pokud by nám něco mělo už vadit a pokud přistoupím na tuto logiku, tak by nám mělo vadit, že někdo dělá dvě věci a nestíhá to. Tomu bych rozuměl. Ta podstata této věci, že někdo dělá více věcí, než na které stačí časově, vůbec není řešena. Čili my jsme vlastně, nebo vy jste, pardon, navrhovatelé střelili kozla a říkáme: dobré, pojďme na to takhle, je to v pořádku. Nyní se ještě vracím opět k tomu souběhu. To jsou všechno lidé, kteří jsou jmenováni samosprávou, ne že nejsou. Nemluvím o soukromých podnikatelích.
Kolegyně, kolegové, já pouze kratičkou glosu na vystoupení Petra Bendla.
Já těžko mohu nechat kolegy hlasovat. A alternativně případně, když by neprošel návrh pana Výborného, tak navrhujete nějaké zařazení, nebo pak by to znamenalo, že ten návrh...
Pak bych o tom nehlasoval.
Děkuji za doplnění. Já myslím, že víme, o čem bychom hlasovali.
Děkuji za slovo. Já o ničem nevím. Jestli o tom ví pan Okamura, tak nechť navštíví nejbližší policejní stanici a podá trestní oznámení. Jeho fascinace Českou stranou sociálně demokratickou je neuvěřitelná.
Jestli se bavíme o senátních návrzích, nebo o všech? Jestli všechny tisky budeme projednávat i takhle pozdě, i nesenátní?
Souhlasí pan předseda Chvojka, že bychom ten návrh hlasovali, až si schválíme pořad? Padl zde návrh dvou poslaneckých klubů na prodloužení doby jednání. To je v pořádku. Ten váš by tedy znamenal případně buď i po 21., nebo že skončíme dřív. Je možné se k tomu vrátit do 19 hodin kdykoliv hlasováním. Já vám rozumím a je to věc nějaké dohody. Dále je zde návrh pana předsedy Faltýnka, abychom zítra jako druhý bod zařadili bod 31 - daňový balíček. Všichni víme, o čem hlasujeme. Kdo je proti?
Všichni to o mě vědí. Ti starostové, kteří to znají, tak si nemůžete vypnout telefon. Prostě jste starostou 24 hodin denně. Můj velký respekt! Že vám není hanba! Promiňte mi to, omlouvám se, že jsem, a nechci být emotivní. Že vám není hanba! Je mi to moc líto. Dobře. Já to určitě zvládnu, nemám s tím vůbec problém. Ale víte, co mi na tom vadí? Není spravedlivý! To si řekněme na rovinu. Není spravedlivý. Jak k tomu přijdete vy? Vy jste v pohodě? Vy nemáte problém, ale jenom my, kteří máme přes 60 %, a děkuji, pane senátore, vaším prostřednictvím, že jste to tady zmínil, my jsme totiž to nejpopulárnější řemeslo v této České republice. Opravdu, věřte mi. A nemám rád ty nejnižší pudy. Poslední věc. To je celý problém. Na základě toho, že dala slib, musela vymyslet zákon, protože neměla tento nástroj. Řekněme si to tak, jak to je. To je realita! Ale kdo bude další? Budete to vy, ředitelé škol? Držme si palce, aby to tak nebylo. Prosím, hlasujte s rozumem a zamítněte tento návrh. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní budou následovat faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, za mě je to o úhlu pohledu. Jsem také starosta, tak jsem se zapojila do bloku starostů. Víte, mně by byla hanba brát dva platy. Takže já to řeknu jednoduše: mám plat poslance a tři desetiny platu starosty, protože to prostě považují za správné a morální.
Děkuji.
Děkuji. Takhle to prostě je, jak jste to udělala. Řada z nás to dělá úplně stejně, ale dobrovolně. To je ten správný úhel pohledu!
Děkuji.
Začnu tím, že popíchnu svého kolegu pana poslance Ivana Adamce. Ostrava-jih je opravdu velká vesnice. Kdybych chtěl být vstřícný k předkladatelům a podporovatelům, tak řeknu, že je vede pýcha. A kdybych nebyl vstřícný, tak řeknu, že je vede arogance. Neplatí to státní rozpočet. Jsou to výdaje městského či obecního zastupitelstva nebo výdaje kraje. Protože nejsou hloupé a vědí, že to jsou lidé, kteří mají podporu voličů. V každých volbách to platí.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych chtěl zareagovat na pana ministra, kdy ta statistika, kterou tady řekl, tak vlastně všechny házíte do jednoho pytle. Takový máme dnes faktický stav. A dnešní stav trestá i ty, kdo si chtějí dát jenom to jedno pivo. Já se kloním k názoru Marka Bendy. Budeme-li mít takové zákony, které lidé považují za nesmyslné a z přirozenosti je nerespektují, tak to vede pouze k jedné věci, a to ke zvyšování neúcty k právnímu řádu jako celku.
Já jsem si zaběhl za panem ministrem a zeptal jsem se na ta absolutní čísla. To znamená, dva cyklisté denně po celé republice způsobili nehodu. V porovnání s tím je 780 bouraček.
Prosím, máte své dvě minuty. Děkuji.
Tak pan ministr mě v tomto tématu vždycky vybudí.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. To jenom až budete příště zase něco vymýšlet. Oni vědí, co mají dělat. Ať si sjednají podmínku pojišťovny a můžeme tyto věci řešit smluvně pojistně. Prostě nemůžou.
Je to zatím poslední přihláška do diskuse. Prosím, vaše dvě minuty.
My řešíme vodní cesty. To je důvod, proč jednoznačně my to nepodpoříme. Drtivá většina - předpokládám - z nás, protože přílepky touto formou se dělat nemají a nebudeme schvalovat.
Nyní se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Kolovratník. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám. Pan poslanec Bartoň vystoupí za navrhovatele a připraví se pan senátor Valenta.
Já bych na závěr řekl, že je to již 17 měsíců, co jsme tento zákon předložili do Poslanecké sněmovny, což značí něco o tom, jak je legislativní proces dlouhý. Kdyby neprošli, tak je tady záloha, ale na ty vodáky už zálohu nemáme. Reálně na vodě u vodáků téměř nic, pouze vyjedou s tím vědomím, že neporušují zákon. To, co rušíme, je automatická pokuta za to, že si dali nějaké to pivo, ale nerušíme jejich odpovědnost za to, jak se chovají. Nesmí se chovat nezodpovědně vůči okolí a podobně. Na to stále máme platné zákony.
Požádám o závěrečné slovo zástupce Senátu, senátora Ivo Valentu.